Nemusíme jenom říkat, že makáme, můžeme také v tomto směru zamakat.
V Poslanecké sněmovně už je vládní novela, kterou se navrhuje zvýšit výkupní ceny za pozemky pod silničními stavbami. Tohle je důležité opatření, které může prakticky pomoci rozmrazit přípravu nových dopravních staveb v České republice. Já vím, že je svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, kde by tento návrh zákona měl být projednáván. A to vytváří pracovní místa za prvé v situaci, kdy stavba probíhá, ale zejména to vytváří pracovní místa u investorů, kteří do těchto regionů přijdou v okamžiku, kdy tam konečně dopravní spojení bude. Druhé důležité opatření. Čili i tohle bude novela, která přijde do Poslanecké sněmovny. Chtěl bych požádat o její podporu, protože pokud ten zákon znovelizujeme, tak opět nám to umožní efektivněji a rychleji realizovat veřejné investice v České republice, což opět podpoří hospodářský růst a vytváření nových pracovních míst.
Poté paní ministryně práce a sociálních věcí. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Proto bych doporučil, aby vláda zrekapitulovala plnění tohoto usnesení, a současně bych navrhl, aby se vláda přišla na místo, konkrétně na Mostecko, seznámit s názory starostů a přijala pozvání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a Mostecka k řešení komplexní problematiky nezaměstnanosti na místě. Není to jenom nezaměstnanost, ale je to problém sociální turistiky a dalších problémů, které si myslím, že je potřeba řešit průřezově i za pomoci Poslanecké sněmovny.
Děkuji panu poslanci Vozkovi i za dodržení času.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení členové a členky vlády, poslankyně a poslanci. My to prostě v současné době nemáme, protože ten informační systém byl zničen. A až toto vyhodnotíme, tak se právě chceme, to, co je nové, tak se chceme speciálně na tyto oblasti zaměřit, protože nám zákon dává možnost vymyslet i nové, velmi regionálně specifické programy, což znamená, že třeba v nějaké oblasti, kde je vysoká nezaměstnanost, ale jsou tam malé vesnice, kde třeba chybí sociální služby, tak se dá udělat speciální program na podporu na rekvalifikaci pečovatelek, nebo se dají udělat další věci, jak říkám, regionálně specifické. Další oblast, která nás čeká, o které teď jednáme, je, aby státní firmy maximálně využívaly tam, kde to jen trochu jde, nezaměstnané, aby spolupracovaly s úřady práce, a ne aby si braly na ty nejrůznější sezónní práce lidi přes agentury, kteří třeba ani nejsou občany České republiky.
Stát musí pomáhat zejména v postižených regionech, ale i mikroregionech, tam, kde si nejsou schopni pomoci sami. Spotřeba však nemusí být chápaná vždy jen materiálně, ale také jako smysluplné využití volného času a pomoc našim postiženým. Je tedy nejvyšší čas na interdisciplinární práci nad celonárodním programem zaměstnanosti, který stanoví krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle a úkoly pro ministerstva, ne tedy jen pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, které situaci hasí, či Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství, která mají vliv na tvorbu nových pracovních míst, ale všech ministerstev, od školství, které vytváří pracovní kvalifikovanou sílu, až po Ministerstvo zahraničních věcí, které může zabezpečovat vývozy. Rovněž také je třeba počítat s úlohou krajů, obcí a neziskového sektoru. Toť vše, co jsem chtěl zmínit. Ten bod 13 byla otázka na pana ministra financí. Není zde, ale dovolte mi ji aspoň přednést. Pane ministře, prosím, pochlubte se.
Děkuji panu poslanci a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Děkuji za pozornost.
Já nebudu reagovat na všechny příspěvky, protože jsem tak činil v průběhu rozpravy ve faktických poznámkách. Snad jenom jednu nebo dvě drobné poznámky. V diskusi vystoupilo 15 poslanců a dvě poslankyně. Nebyl předložen žádný jiný, aspoň jsem nezaznamenal jako zpravodaj, žádný jiný návrh na usnesení než ten, který jsem v začátku přednesl já. Já si jej teď, paní předsedající, dovolím znovu přečíst, abychom přesně věděli, o čem poslanci a poslankyně mají hlasovat. Jsme sladěni úplně na stejnou vlnu. Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby na každé další schůzi Poslanecké sněmovny poskytla informaci o postupu a výsledcích realizace těchto opatření." Děkuji pěkně a děkuji všem, kteří se této dlouhé diskuse zúčastnili s cílem pomoci věci.
Pan poslanec Pilný.
Proto bych rád, aby se o každém z těch bodů hlasovalo odděleně.
Pan poslanec Kováčik.
Paní a pánové, já bych si dovolil jako zpravodaj a jako navrhovatel onoho návrhu usnesení odmítnout slovo manéž.
Proč s majetkem nenakládá sám primátor nebo starosta, ale kolektivní orgán? A neobjevujme Ameriku. No to vykoupí to město, k tomu nemusíme upravovat zákon. Tomu městu se to stokrát vrátí, když tady bude obchvat toho města. Já jsem to tak dělal na té radnici. Naše zastupitelstvo to koupilo tak, aby měli na nový dům. To cash flow tam není tak napjaté, ale musí vědět. Jenom abychom si řekli pravdu. Výjimečné případy mohou vyřešit zastupitelstva a mnohá to dělají už dneska.
Další faktická poznámka - pan zpravodaj.
Jsme si vědomi toho ohromného množství problémů, které se týkají výstavby. Jsme si vědomi problémů s odvoláváním, s těmi aktivisty, s ÚHOS, to všechno víme. Tohle jsou zásadní témata, která tam už řešíme, a budeme se jim věnovat dál. Ale poprosím, dnes skutečně řešíme především přípravu, tady ty výkupy. Tohle je meritum té dnešní debaty - odblokovat výkupy a tu přípravu. Nic jiného.
Bohužel je to tak. Co se týká lhůt, pan Stanjura navrhoval diskusi, jestli 90 nebo 120 dnů je lhůta přiměřená, nebo ne. Tento zákon by měl, jak říká sám jeho název, zkrátit dobu pro výstavbu dopravní infrastruktury. Bohužel Česká republika nemá v rukách žádný zákon, který by dokázal prosadit vůli státu v oblasti strategických staveb, jako je tomu ve Spolkové republice Německo, jako je tomu v Rakousku a jako to už čtyři roky platí na Slovensku. Takže zákon o liniových stavbách, který by měl mít dvě samostatné položky, to znamená deklarovat stavby ve státním zájmu a přijmout k tomu zákon a následně potom stanovit, jakým způsobem procesně přejdeme ke stavebnímu povolení. Toto je to, co si Česká republika zaslouží, a toto je i to, co je v programovém prohlášení vlády České republiky. Snad jenom poslední věc, kterou bych chtěl říct, co se týká, jestli tento princip bude uplatňovaný na celou délku stavby, nebo bude členěný podle katastru nemovitostí. Toto je princip, který chceme navrhnout.
Děkuji.
Děkuji panu ministrovi za jeho odpovědi na otázky, které tady padly. Bohužel jsem se nedočkal odpovědi na otázku svou. Bude to nějaká jiná osoba?
Ředitelství vodních cest, Správa železniční dopravní cesty a ředitelství silnic a dálnic.
Zde předložený, podle mého názoru ambiciózní plán Ministerstva dopravy chce situaci okamžitě řešit. Pan ministr zmiňoval, že výše toho bonusu bude klesat v čase, to znamená ta maximální výše se uplatní při rychlé akceptaci nabídky, při pozdější bude cena klesat. A je tam ta důležitá výjimka. Výjimku z tohoto postupu může v důvodných případech, písemně sdělených, povolit pouze ministr dopravy. A poslední důležitý moment. Interní akt je v tuto chvíli v jakési pracovní verzi, a pokud v podrobné rozpravě bude žádost o něm hovořit, tak buď já, nebo pan ministr určitě ho můžeme představit v kostce v tuto chvíli. A teď už se budu opakovat: výjimku z těchto pravidel může udělit pouze ministr dopravy. Poslední informace ode mě jako zpravodaje v tuto chvíli.
Otevírám obecnou rozpravu. Pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já děkuji za slovo. Samozřejmě chápeme a je nám naprosto jasně známá situace v přípravě výstavby rychlostních silnic, dálnic a silnic první třídy. A skutečně prosím, aby pan předseda mě potom upozornil, já budu navrhovat a navrhuji, aby se zkrátila lhůta na projednání ve výborech na 20 dnů, což konvenuje k tomu, že to bude na červnovém jednání. Já se přiznám, že dneska vím, že jsou blokovány kvůli výkupu stavby, které by se mohlo podařit poměrně rychle realizovat. Tak to jsem chápal, že ten návrh kopíruje. To znamená, my podporujeme, že tu situaci je třeba rychle řešit. To se bohužel nestalo, takže teď jsme postaveni trošku do vleku. Budu navrhovat zkrácení o 20 dnů na projednání.
Doufám, že pan kolega Laudát vám dal dostatek podnětů, na které budete reagovat.
Ta skutečná je, že z nezaměstnaných si udělali srandu. Pro mě to není srandovní téma s tím klipem o sexu v práci. Ale potom je další kategorie lidí a předpokládám, že o těch je řeč. Vezměte si: máte děti, chodí do školy, chodí do učení, musíte si je sociálně zajistit, finančně, ekonomicky, chtěli jste si na rozdíl od povalečů pořídit vlastní bydlení, půjčili jste si na ně, abyste na ně dosáhli, a ze dne na den přijdete o práci. Já bych přivítal, aby příště to byly nástroje a opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti. Nevím, kolik to je v České republice, západní demokracie, které jsou vzorem pro sociální demokracii, nás v tom výrazně předběhly. Panu Sobotkovi - mluvil tady o zastavení výstavby dálnic a silnic. A doufám, že těm, kteří si pamatují, nemusím dále nic vykládat. Bohužel sociální demokracie, nebo pan premiér, o Babišovi to nemá ani smysl vykládat, ten je skutečně hodně mimo, tak tady on není schopen nabídnout skutečně konkrétní racionální kroky. To, co nabízí, je - a ministr financí začíná nosit zatím neoficiálně pracovně první čísla, to jsou prostě nárůsty mandatorních výdajů, nulová podpora tvořivého kapitálu, další a další věci. Mě to u něj nepřekvapuje a jenom odhaluje možná ve víru vášní více svou skutečnou tvář, než bychom si mysleli. Jeden výstřel se mu tady podařil skutečně unikátní. Mínil tím vlastně distributory vody a vodovodní infrastrukturu. Mluvil o regulaci vody. Tak jenom bych upozornil, že jako pamětník... Ne, bylo jim to jedno, chtěli to. Jestli se nemýlím, tak pan Špidla je dneska velký poradce pana premiéra. Prostě život přináší opravdu občas podivnosti. Co se týká pana Babiše, já se ani nedivím. On je skutečně hodně mimo. Ani se nedivím, když tam má poradce na vedlejšák. Říkám, řada věcí tady zazněla. Takže já se přiznám, že já nevidím důvod, proč bychom měli podporovat návrh na usnesení, že bereme na vědomí statistická data. Zda konečně ministr průmyslu a obchodu rozjede podpůrné finanční nástroje společně s ministrem financí na to, aby mohly vzniknout inovace. Co se týká výstavby silnic a dálnic - a samozřejmě budeme zřejmě předmětem mediálního ataku, když požádáme při projednávání o zrychlení výkupu pozemků o řádné projednání v hospodářském výboru. Na druhou stranu znovu opakuji to, co už jsem tady říkal několikrát. Ve skutečně moderních ekonomikách velké nabubřelé projekty nepřinášejí ten efekt. A znova říkám a chtěl bych požádat, aby už konečně někdo z vlády, z ministerstev, chtěl jsem to i v minulosti, přinesl analýzu, když tedy se postavila zvlněná dálnice na západ od Ostravy, k jakému ekonomickému boomu tam došlo.
Ještě závěrečné slovo pana zpravodaje.
Děkuji za slovo. Bude velice krátké. V rozpravě obecné vystoupilo, někdy opakovaně, pět kolegyň a kolegů, poslankyň a poslanců. V podrobné rozpravě vystoupilo rovněž pět poslankyň a poslanců. Pane předsedající, v této chvíli mám pocit, že bylo řečeno vše, co mělo ke druhému čtení novely zákona o potravinách být řečeno, a tudíž mám za to, že jsme projednávání, samozřejmě po vašem prohlášení, druhé čtení ukončili.
Děkuji vám, pane zpravodaji. Souhlasím s vámi, takže v tento moment končím druhé čtení tohoto návrhu.
Předložený návrh z pověření vlády i tady uvede pan ministr zemědělství Marian Jurečka.
Děkuji, pane předsedající. Dovolte ještě, milé kolegyně, uvést tento návrh tohoto sněmovního tisku. Navrhované změny mají zvýšit efektivitu výkonu kontroly a ochrany spotřebitelů zavedením nových typů opatření, například zavedením nové formy opatření v podobě opatření obecné povahy, jež by mělo zejména přinést možnost rychlé reakce na případy, které vyžadují bezprostřední zásah. Opatření s účinky přesahujícími územní působnost danou inspektorátu v případě, že je zde důvodné podezření, že k porušení právního předpisu kontrolovanou osobou došlo i mimo územní působnost kontrolujícího inspektorátu, například v případě nebezpečných potravin uváděných na trh v rámci jednoho obchodního řetězce. Opatření obecné povahy podle správního řádu s účinky přesahujícími územní působnost daného inspektorátu, které zavazuje nikoliv jen kontrolovanou osobu, ale i blíže neurčený okruh dalších osob například v případě nebezpečných potravin uváděných na trh větším počtem subjektů. Zavádí se nové opatření spočívající v uložení zákazu užívání prostor, pokud kontrolovaná osoba neumožní inspektorovi vstoupit na pozemky, do staveb nebo do jiných prostor. Stanovuje se oprávnění Státní zemědělské a potravinářské inspekce získávat v nezbytném rozsahu údaje ze základních registrů. V rámci projednávání vládního návrhu zákona zemědělským výborem nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Josefa Vozdeckého.
To je hodně potěšitelné. Ale v poslední době se začal ve větší míře u nás rozmáhat nový typ podvodu, a sice falšování geografického původu vína.
Je to Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury.
Kdo je proti?
Děkuji. O tomto otevření bodu bychom měli společně hlasovat, jestli s tím Sněmovna souhlasí.
Zahajuji hlasování o tom, abychom se mohli vrátit k přerušenému bodu číslo 68 vzhledem k revokaci usnesení volební komise. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Děkuji.
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Poprosím o závěrečné slovo pana předsedu volební komise. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury Prosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka o stanovisko volební komise.
Volební komise navrhuje provést tuto volbu tajně, tedy dvoukolově s odkazem na usnesení číslo 57, které bylo rozesláno všem předsedům poslaneckých klubů. Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste i v tomto bodě otevřel rozpravu.
A já tak činím. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí.
Dále zde mám přihlášeného s faktickou poznámkou pana poslance Hovorku. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Ten zákon původně řešil úplně něco jiného a z tohoto pohledu se domnívám, že ani vypořádání připomínek narychlo se všemi dotčenými subjekty nemůže nahradit přípravu zákona tak, jak má probíhat, a kvalitní připomínkové řízení. To je vše, co jsem chtěl tímto říct.
Další faktickou poznámku zde mám poznamenánu - pan poslanec Kováčik.
Radši víckrát, radši třikrát měřit a jednou říznout, než potom plakat nad tím, co jsme to zase provedli.
Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Hovorky.
Děkuji za slovo. Já teď jenom obecně, bez toho, aniž bych se dotkl zemědělského výboru nebo zdravotního výboru, chci uvést do problematiky celou Sněmovnu. Součástí tohoto návrhu byl i pozměňovací návrh, který měl 52 stran, a jeho podsoučástí byla zásadní změna stanovování cen a úhrad léčiv. Zásadní změna kompetencí, které přecházely z Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí na Státní ústav pro kontrolu léčiv. Já říkám: To, co jste vy přijali, vydiskutovali, považujete za správné a za nejlepší možné řešení, ale nemůže to nahradit standardní legislativní proces a připomínkové řízení, které by mělo řádně proběhnout.
Děkuji vám, pane poslanče. S další faktickou poznámkou zde mám přihlášeného pana poslance Petrů.
Vážené dámy a pánové, opravdu technicky a krátce. V mezipřipomínkovém řízení navrhla Hospodářská komora doplnit do zákona definici termínů "země nebo místo původu", a to s ohledem na několikanásobný výskyt tohoto pojmu v navrhované novele. Absence definice může způsobit právní nejistotu a výkladové potíže. Takže dovoluji se jenom dotázat, jakým způsobem se předkladatel s touto připomínkou vyrovnal.
Chci se zeptat předkladatele, zda na to bude reagovat, nebo nebude. Dobře, takže v závěrečné řeči se k tomu vyjádří potom pan ministr. V tom případě končím obecnou rozpravu. V tento moment máme dva přihlášené diskutující. Jako další řádně přihlášený do podrobné diskuse je pan poslanec Šenfeld. Děkuji vám. Tak v tom případě musíte počkat, protože tady mám ještě dva řádně přihlášené. Prvním z nich je pan poslanec Kováčik.
A to bychom mohli být, bych řekl, také ve shodě.
Děkuji. Nyní ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Marty Semelové a potom pan vicepremiér Andrej Babiš s řádnou přihláškou s přednostním právem. Poté snad již bude čas pro ostatní řádně přihlášené.
Já bych jenom, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, chtěla připomenout, proč tady byl navržen tento bod a je z našich řad navrhován opakovaně při každé schůzi.
Já jsem tady za občany. Vy jste nebyli schopni ani za 24 let postavit ty podělané dálnice! Tady mluvíte o nezaměstnanosti? O čem to tu mluvíte? O čem to vykládáte? A těch 60 miliard, které jste chtěli udělat na ekologické zakázce, já to zveřejním na webu, ty nafouknuté zakázky, kde jste byli domluveni, že tam vyděláte na tom. A to, že jste to chtěli řešit napříč politickým spektrem, tak to všichni vědí. A to, že samozřejmě ten Matrix jste vybudovali a udělali tady justiční mafii, že jste do toho zatáhli státní zástupce a policajty a některé soudce, ano, tak je to dokonalé!
Já myslím, že prostě nemůžeme připustit matení pojmů tady odsud z Poslanecké sněmovny. Člen vlády a člen Poslanecké sněmovny je politik, i když bude tvrdit, že není. Prostě je, protože je členem vlády a je členem Poslanecké sněmovny. Opět prostě musíme některé věci uvádět na pravou míru.
Dále s faktickou poznámkou je zde přihlášen pan poslanec Stanjura.
A jsou to jeho výroky, ne moje.